Minimi byla zadávána formou jednacího řízení s uveřejněním. Jedná se tedy o zcela transparentní způsob zadání. Ostatně takto to potvrzoval i můj předchůdce, pan bývalý ministr obrany Metnar. Kvalifikační požadavky předmětného zadávacího řízení splnili tři uchazeči. Nabídku následně podal jediný uchazeč. Který subjekt podá nebo nepodá nabídku, nemůže Ministerstvo obrany samozřejmě nijak ovlivnit. V žádném případě nedošlo ke zdražení kulometů. Navýšení finančního limitu dává ministerstvu možnost objednat více kulometů za stejné ceny, jaké byly sjednány v rámcové dohodě. V této souvislosti důrazně odmítám veškeré dehonestující nařčení vrchního ředitele sekce vyzbrojování a akvizic pana Lubora Koudelky o údajné předraženosti a netransparentnosti zakázky, která se objevila v médiích. Uvedené smlouvy byly navíc podrobeny kontrole NKÚ, který neshledal ve vztahu k předchozí sjednané ceně kulometů žádné pochybení. V nynější rámcové dohodě nepořizujeme pouze samotné kulomety, ale sady s příslušenstvím. Součástí sady kulometu jsou navíc i optické zaměřovače, které tvoří podstatnou část ceny. Pokud tedy chceme srovnávat tendr Armády České republiky s jinou armádou, dojdeme ke zjištění, že samotná cena základní sady kulometu s příslušenstvím je cirka 37 % z celkové ceny. Tedy tvrzení, že pořizujeme kulomet pětkrát dražší, už není snad ani zavádějící, ale je to vyslovená lež.
Děkuji paní ministryni. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Děkuji, pane poslanče. Paní ministryně vám odpoví. Prosím.
Pane poslanče, od toho ty interpelace jsou, abyste se ptal. Tady bych asi si dovolila jenom podotknout, že pokud se toto píše na nějakých serverech, kde ani není uveden autor, je tam článek - dvojtečka: redakce, tak to asi nebudí nějakou velkou důvěru v nikom na rezortu Ministerstva obrany a spíš to bereme jako součást nějakého konkurenčního boje. Novinářům, kteří se na to ptali, jsme odpovídali, myslím si, že opakovaně. Například pan redaktor Stratilík z České televize, s ním jsme to komunikovali naprosto běžně, i pan ještě tehdy náměstek Koudelka, dnes ředitel, to s panem Stratilíkem zcela standardním způsobem komunikoval. Ale pokud se to objeví někde na nějakých serverech, kde se pod touto spekulací ani nikdo nepodepíše, tak nevidím jediný důvod, proč by na to měl rezort Ministerstva obrany nějakým způsobem reagovat - komu, když tam není podepsaný?
Nyní dostane slovo paní poslankyně Jana Hanzlíková, která bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku ve věci finančních problémů samoživitelek, a připraví se pan poslanec Brabec.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, jsem ráda, že jste tady. Moje interpelace se týká, jak bylo řečeno, finančních problémů samoživitelek a samoživitelů a také rodin, kde je jeden z rodičů na rodičovské dovolené. V současné době jsou chudobou nejvíce ohroženy specifické skupiny osob a mezi ty zmíněný typ rodičů samozřejmě patří. Takových rodičů se v poslední době na mě obrací velké množství a popis jejich situace je hodně podobný. Často jim nezbývají peníze na kroužky nebo třídní výlety, což způsobuje, že jejich děti jsou kvůli tomu vyčleňovány z kolektivu. Kvůli péči o dítě se jim nedaří najít dobře placenou práci, neboť ty jsou většinou časové náročné, a nemohou svoji finanční situaci řešit ani tím, že budou mít dvě zaměstnání. Nemají žádnou finanční rezervu většinou, jakékoliv neočekávané výdaje nebo výpadky v příjmech pro ně mají fatální důsledky. Necítí efektivní pomoc od státu a velmi často se musí spolehnout na podporu nadací nebo charitativních organizací. Takže jsem se chtěla zeptat, jakou pomoc pro tuto cílovou skupinu teď MPSV plánuje, zda uvažujete o valorizaci rodičovského příspěvku nebo nějakém navýšení rodičovského příspěvku a zda se touto problematikou zabýváte teď vlastně v novelizaci koncepce rodinné politiky.
prosím, pane ministře, máte slovo.
Zástupci Ministerstva zdravotnictví jsou účastni odborných jednání ve vznikající DIA, která je zaměřena právě na centrální služby, například eDokladovku a centrální registr mandátů, které mají velký dopad i na digitalizaci v rezortu zdravotnictví. Přesto se domnívám, že ta zdravotnická data musí být chráněna ještě o level výš. Já si uvědomuju ty problémy a zmíním jeden, který tady nepadl. Ruku v ruce s tím musíme pořád mít na paměti, kdo to bude hradit - hradit to musí pojišťovny, a musí to být tedy součástí kalkulačních listů. To je naprosto neakceptovatelné. Tedy jsem si vědom všech těch rizik a mohu vás ujistit, že opatrnost je v tomto případě moje druhé jméno.
Děkuji, a ještě pan poslanec Síla má zájem o doplňující...
Já bych se chtěl ještě zeptat.
Pan vicepremiér ještě bude reagovat.
Zase se odkazuji na tu debatu, kterou jsem vedl s panem poslancem Farhanem.
Další z interpelujících je pan poslanec Karel Rais, který bude interpelovat pana vicepremiéra Mariana Jurečku.
Vážený páni předsedající, vážený pane ministře, dovolte mi, abych vás interpeloval ve věci vámi navržené a vládou schválené jánošíkovské akce obrání důchodců. Jen ten Jánošík bohatým bral a chudým dával, vy nově obíráte i ty chudé. Matky, které vychovaly dvě děti, tedy nedostaly vůbec nic. V případě, že jsou v důchodu již oba manželé, tak jste jim sebrali peníze až za čtyři vychované děti. Tedy do jedné kapsy za přítomnosti kamer sypete, z druhé ihned berete. Děkuji za pozornost.
A slovo má nyní pan ministr Marian Jurečka. Prosím, pane ministře.
Děkuji. Průměrné zvýšení v červnu podle toho, co navrhujeme, tak bude 760 korun. Takže i to do té valorizace a do té přípravy budeme zohledňovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Dále sděluji, že zde máme řádku omluv. Vít celý jednací den - rodinné důvody, Síkela Jozef celý jednací den - zahraniční cesta, Šalomoun Michal celý jednací den - osobní důvody. Připomínám, že podle schváleného pořadu schůze budeme bezprostředně po projednání tohoto bodu číslo 127 pokračovat projednáváním pevně zařazených bodů. A upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Také tato interpelace je přerušena do přítomnosti paní ministryně obrany, která je omluvena.
Co je cílem? Ale pokud řekněme zaměstnanec, který má dlouhodobé potíže s bolestmi zad, přesto chce vykonávat nějakou práci, která není vhodná v jeho případě, tak upřímně řečeno, stát by neměl být ten, který mu to zakazuje. A na druhé straně zaměstnavatel by měl tato jeho rizika znát, protože ten problém je spíše na straně zaměstnavatele. Cesty jsou jasné. My jsme se rozhodli držet se spíš té hodně okrajové skupiny Evropské unie, protože normálně bychom zrušili dvojky a sáhly bychom i do trojek. Tedy tam ta diskuse bude velmi podrobná, bude odborná, posuneme se v té diskusi doufám k nějakému doporučení, které bychom chtěli pak transformovat do předpisů. Předpokládám, že bude doplňující dotaz, a já pak budu pokračovat v odpovědi, co se týče potravinářských průkazů.
Děkuji, pane ministře. Děkuji. Pan ministr vám odpoví.
To znamená, tady na toto se soustředí skupina odborníků spolu se zaměstnavateli. Problém potravinářských průkazů je jejich platnost. Proto jsou potravinářské průkazy z tohoto pohledu přežitek.
Děkuji, pane ministře. Nyní se budeme věnovat 17. interpelaci. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Mimo jiné samozřejmě vám ji dám k dispozici. Píše se tam například, že to je "naplňování vzdělávacích oblastí člověka společ. nebo občanský vzdělávací základ". Naopak rámcové vzdělávací programy to přímo předpokládají. Proto také může být a je při vzdělávání využíváno ukázek aktuálních politických programů, politických kampaní, nezřídka jsou realizovány i debaty s politickými představiteli. Tedy já dost dobře si nedokážu představit, jak při debatě s politickým představitelem zabráníme jeho politické propagaci. A dále pak v závěru se píše, že některé podněty a stížnosti na propagaci politických stran a hnutí byly shledány jako důvodné. Čili někdy to problém je, někdy není?
Děkuji, pane poslanče. Pan ministr Balaš je omluven a odpoví vám v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.
Dlouhodobě podporuji to, aby se podporoval aplikovaný výzkum, ale aby i akademické výzkumné organizace, jako jsou vysoké školy, případně ústavy Akademie věd, se podílely částečně alespoň na transferu poznatků vědy, na zhodnocování výsledků vědy, a i tuto otázku více budeme zdůrazňovat v rámci hodnocení výzkumných organizací, které pak budou mít vliv i na financování. Na rovinu vám řeknu, že pro letošní rok opravdu nepočítáme s navýšením institucionální podpory a ani jsem z rezortu nezaznamenala tuto potřebu, ale určitě jsem otevřená.
Děkuji, paní ministryně. Prosím.
Paní ministryně, děkuji pěkně za odpověď.
Paní ministryně bude reagovat.
To bych chtěla říci. Chápu a vím také, že z minulosti byla nastavena některá pravidla v rámci Evropy nerovnoměrně, že některé staré členské země mají možná výhodnější podmínky, a dlouhodobě vnímám, že tohle je handicap i pro náš zemědělský sektor. Stejně tak vím, že třeba Poláci zase zvýhodní své zemědělce jinými, třeba sociálními nástroji, tomu rozumím. A myslím si, že to, že jsme na společném trhu, má výhody i pro naše zemědělce.
Děkuji a můžeme přejít k další interpelaci. Interpelující bude paní poslankyně Karla Maříková, která bude interpelovat opět pana vicepremiéra Válka.
V poslední době však reexportéři nalezli nový způsob, jak svou činnost skrýt. Tyto léčivé přípravky se tak nedostanou k českým pacientům, pro které byly určeny. Ze zavedení léčivých přípravků, pokud se reexportují ty přípravky, jsou nějaké pokuty, ale pokud dojde k nezavedení léčivých přípravků do evidence, může být provozovateli lékárny, provozovateli lékárny , uložena pokuta maximálně do výše 2 miliony korun, zatímco v případě nelegálního reexportu zavedený lék, ale reexportovaný, je horní výše pokuty 20 milionů korun, to znamená desetkrát vyšší. Pachatelům se tak nezavádění léčiv do evidence v uvozovkách vyplatí, neboť jim hrozí desetinásobně nižší pokuta.
Pan ministr odpoví, prosím.
To není tak, že my někomu bereme tisícovku ze současných výdajů. Ano, máme samozřejmě odbor, který se věnuje celé problematice důchodové politiky, který zpracovává ty analýzy. My jsme počítali - a to byla i moje veřejná vyjádření, která jsou dohledatelná - že v roce 2023 bude mimořádná valorizace. Ty peníze by chyběly někde jinde, ve školství, ve zdravotnictví, v jiných investicích tohoto státu.
Děkuji, pane ministře.
Vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat na několik takových otázek.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji panu poslanci za položený dotaz. Rozdělím svou odpověď na dvě části, začnu tou druhou. Takže já chci takto veřejně říct, že ještě zjistím detaily ohledně toho, zda opravdu by mohlo docházet k tomu, že by z peněz koncesionářů mělo být placeno ukrajinské vysílání. Chci ale doplnit jednu věc. To si myslím, že je určitě součástí veřejné služby.
Tímto končíme tuto interpelaci. Nyní dostane slovo pan poslanec Jiří Mašek, který byl vylosován na 12. místě. Přednese interpelaci na ministryni obrany Janu Černochovou ve věci možného porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Připraví se paní poslankyně Hanzlíková. Děkuji, pane poslanče. Dávám slovo paní ministryni, prosím.
Vážený pane kolego, ano, pan náměstek Koudelka, který byl náměstkem ministra obrany za pana Metnara, se stal vrchním ředitelem, protože takto o tom hovoří služební zákon. Ne, Černochová má téměř stejné kolegy, kromě politických náměstků, jako měl pan ministr Metnar.
To by byla první věc.
Já se dozvím souhrnnou analýzu, tu jsem vám tady řekl, ale už se nedostanu do toho detailu.
Další z přihlášených je pan poslanec Síla a bude interpelovat opět pana ministra Válka.
Jedná se o rizika digitalizace zdravotnictví. Telemedicína může lékařům prodloužit ruce a oči, ale nikdy nemůže nahradit osobní kontakt v rámci klinického vyšetření. O diagnóze, optimální léčbě a třeba o záchraně života pacienta v mnoha případech rozhodují dlouholeté zkušenosti lékaře, které jsou jedinečné, mnohdy popisované jako lékařské umění. Připravovaná novela zákona o zdravotních službách zavádí telemedicínu jako standardní zdravotní službu a upravuje pravidla pro vedení elektronické dokumentace, přičemž přináší zmatky kolem identifikace pacienta, autorizace elektronické dokumentace - nejasná jsou pravidla anonymizace a pseudonymizace dat - či spornou ochranu osobních údajů. Za třetí, jak bude řešen vztah pacient-lékař, na kterém je mnohdy postavena úspěšnost terapie?
Děkuji a poprosím pana ministra Válka.
Děkuji, pane předsedající. Nicméně v radiologii telemedicína, tedy teleradiologie, opravdu nahradila kontakt s pacientem a my jsme se domnívali jako radiologové kdysi, že je nezbytně nutné, abychom pacienta viděli a pak dobře popsali vyšetření. Nezbytnou podmínkou je sdílení elektronických údajů napříč jednotlivými agendami a státními institucemi tak, aby nemusely být vyžadovány po našich občanech nadbytečně a duplicitně. Rezort zdravotnictví v tomto není výjimkou a plně následuje centrální trendy elektronizace a, vaším prostřednictvím, pan poslanec Farhan se této problematice ve své interpelaci věnoval. Při elektronizaci zdravotnictví je kladen velký důraz na bezpečnost, dohledatelnost přístupů a zabezpečení dat pacientů, to je naprosto mandatorní. Jsou voleny takové architektury, zpravidla decentralizované, které mají vyšší odolnost proti selhání a zneužití dat.
Vážený pane ministře, my už jsme se o tom bavili, týká se to výzev IROP a dostaly se mi do ruky materiály Výzva od ředitelů škol, starostů z jednotlivých obcí, již jsem se s některými sešel, a týká se to především předkládání žádosti o podporu v rámci 111. výzvy IROP. Oni si stěžují na neobjektivitu při zadávání a vstupu do systému a stěžují si na nerovné podmínky při podávání žádosti. Takže prosím, aby mi pan ministr zodpověděl tyto otázky.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času.
Na úvod chci říci, že já i ty klikací výzvy odmítám a nepovažuju to za správný systém. V IROPu 22127 schváleného systému schvalování se používají jenom průběžné výzvy, tedy výzvy, které ze své povahy nehodnotí ty parametry. My jsme k dnešnímu dni vyhlásili 52 výzev s alokací 65 miliard korun. Pojďme raději do rizika, že to bude jeden z deseti, nicméně neměňte parametry v úspěšnosti na tu výzvu. Odložili jsme je. Myslím si, že v danou chvíli to je takto žádoucí. To znamená, že nemůžete jakékoliv peníze z jednoho programu dát do jiného, musíte držet tu koncentraci. A já i tak, jak se tady usnesla Sněmovna, když ty výzvy probíhaly, samozřejmě další variantou je do tohoto typu výzev použít i peníze ze státního rozpočtu v nějaké debatě o uspokojení této potřeby. Já se omlouvám, žádné další klikačky nebudou a je to o zacílení a celkové míře prostředků.
Děkuji panu ministrovi, pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Děkuji panu ministrovi za tu odpověď. Já vám pro jistotu předám ty materiály, abyste se na to podíval - možná je máte, netvrdím, že ne.
Opět je to otázka financí, které tam jsou. Jenom znovu řeknu, Ministerstvo pro místní rozvoj není ministerstvo, které staví školy, nicméně ty peníze lze použít i na nějaké rozšíření kapacit.
V této souvislosti vyslovuji svůj názor, že jste se, pane premiére...
Další přihlášený je pan poslanec Martin Kukla. Máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, vážený opět nepřítomný pane premiére, velice mě mrzí, že tady s námi nejste, a místo toho jste na zahraniční cestě. Vy jste mi tady vždycky sliboval, jak budete lidem pomáhat, jak máte Deštník proti drahotě. Já jsem si udělal takový malý souhrn, jak vlastně lidem pomáháte, a celá pětikoalice tady v Poslanecké sněmovně. Zrušili jste EET, které přinášelo do státní kasy desítky miliard korun, a místo toho jste snížili valorizaci důchodů. No a co jiné? Navýšili jste počet ministrů, říkali jste, že budete mít vyrovnaný státní rozpočet, a podívejme se, jaký státní rozpočet máme. Začínáte řešit, že zrušíte příspěvek na stavební spoření. Říkáte, že zvýšíte odvod pro živnostníky, další kauzy, které tady za ten rok ve Sněmovně jsme museli řešit nebo jsme slyšeli, ať se to jedná o STAN, nebo ať se to jedná o lidovce. Velice mě to mrzí, že takhle se k lidem chováte.
Jedná se o usnesení, které bylo přijaté 140 hlasy poslanců z celkově 148 přítomných, tedy i hlasy vládní koalice. Poslanecká sněmovna však nebyla dosud informována, jak je toto usnesení naplňováno. Připomínám, že vaše vláda stála v období od července do prosince loňského roku v čele Evropské unie, a měla tak příležitost se těmto otázkám věnovat. Věnovala se jistě po mnoha stránkách, ale toto byla velká příležitost, jak toto téma znovu otevřít. Vždy jste jednal, jak jste říkal, tak vždy chováte tuto Poslaneckou sněmovnu v úctě, já také. A věřím, že je v našem zájmu toto téma otevřít a diskutovat na patřičné úrovni.
Děkuji a prosím další přihlášenou, a to je paní poslankyně Margita Balaštíková, a prosím, aby se připravil pan poslanec Karel Sládeček. Děkuji, nyní prosím pana poslance Sládečka a poté pana poslance Radka Kotena.
Děkuji, pane předsedající. Obracejí se na mě nejen běžní lidé, ale také zástupci průmyslu, kteří nerozumí zejména tomu, proč se vaše vláda rozhodla zatížit je speciální daní a tu následně začlenit do výpočtu daně druhé, tedy odvodu. Neobáváte se případného zásahu Ústavního soudu a následných odškodnění hypoteticky poškozených společností? Jakým způsobem hodláte zajistit, aby v rámci zelené tranzice Česká republika i nadále zůstala čistým exportérem energií?
Děkuji za přesné dodržení času a nyní poprosím pan poslance Kotena, poté prosím, aby se připravil pan poslanec Oldřich Černý.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, já jsem se vás chtěl zeptat na několik věcí ohledně pomoci, jednak tedy dodávek zbraní na Ukrajinu a dále další pomoci.
Výše rodičovského příspěvku v současné době je 300 000 korun. Proč jsou ty tržby nejnižší? Co se dá udělat s 8 000 měsíčně? Ať nám vláda řekne své záměry. Pojďme si říct, co je pro vládu a pro naši společnost opravdu prioritou a co chceme dělat. Valorizace důchodů probíhají každý rok, je to naprosto v pořádku, takhle se to již v minulosti nastavilo. Můj osobní názor je, že bychom měli valorizovat i příspěvek, rodičovský příspěvek. Děkuji.
Děkuji, pane poslanče. Píši zde, že je to bez pevného zařazení, s tím, že kdyby se potom diskutovalo, tak buď se to upřesní, anebo jako poslední bod 52. schůze.
Přeji dobré dopoledne. Hned vysvětlím. Ten název bodu mluví za vše, nazývám ho Nejistý rozpočet Ministerstva dopravy a ohrožení výstavby.